Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a zkusíme to ještě jednou. Kdo je proti? Kdo je proti? Jedná se o druhé a třetí čtení, sněmovního tisku 22 - novela zákoníku práce. Tento návrh byl přijat. Hlasování číslo 6, přihlášeno je 175 poslanců, pro 172, proti nikdo. Jako první budeme projednávat bod, který byl pevně zařazen již organizačním výborem, a já jej otevírám. Předložený návrh uvede za navrhovatele poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova. A poprosím o snížení hluku v sále.
Vyšlo nám z toho, že řada komunálních politiků nehodlá kandidovat v dalších komunálních volbách, a byla by škoda, kdyby komunální politika přišla o řadu kvalitních lidí. Podstatou našeho návrhu bylo to, že na majetkové přiznání se bude možné podívat jen na žádost. Jenom připomenu, že to byl jeden návrh. Pak zde byl ještě druhý návrh KDU-ČSL a pana poslance Výborného. A kromě jiného tam ještě je velmi zajímavý technický pozměňovací návrh pana poslance Sadovského, který říká, že pokud budete vyplňovat tabulku s nemovitostmi, tak bude možné propojení s katastrem nemovitostí, a tím pádem se velmi zjednoduší vyplňování těchto majetkových přiznání. Tolik na úvod a ráda přenechám vám prostor k další diskusi.
Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Nyní je v pozměňovacím návrhu navrženo, aby se tyto dokumenty, ty programy pro zlepšování kvality ovzduší, staly z dnešního stavu, kdy jsou opatřeními obecné povahy, aby se toto změnilo a staly se z nich dokumenty, které pouze schválí Ministerstvo životního prostředí a vydá je ve svém věstníku, čímž by došlo k tomu, že by nebyl možný soudní přezkum u správních soudů. Je to strašně důležitý bod. Vzduch je u nás prostě špinavý. A protože ve výsledku ten pražský program neobsahoval účinná opatření s konkrétními kroky pro realizaci, byl velice vágní a nekonkrétní, tak jsem se rozhodla tehdy za pomoci právnické organizace podat žalobu. Byla to moje jediná žaloba v životě podaná. Soud se přiklonil k tomu, že je třeba důraznější, jednoznačnější ochrana zdraví obyvatel Prahy před znečištěním. Nyní jde o to, že i v souladu s tím soudním stanoviskem vlastně ty programy zlepšování kvality ovzduší mají obsahovat konkrétní náležitosti typu vyčíslení přínosů těch opatření ke zlepšení stavu ovzduší. Musí být zřejmé, co jsou priority, kam při omezeném času, omezených prostředcích napnout síly. Běžně se stává to, že se udělá takový papír pro papír. Takovým papírem bohužel byly i dokumenty zvané programy pro zlepšování kvality ovzduší pro Prahu, pro Ostravu. Ten se vyslovil tak, že nám dal za pravdu. A nyní pozměňovacím návrhem, a to je to, proč tady stojím, proč o tom hovořím, by se měla tahle možnost zrušit. Přestalo by být možné soudně takto důležité věci přezkoumávat. Kromě časových plánů právě potřebujeme i ty žebříčky priorit, účinné kontrolní mechanismy. A domnívám se, že potřebujeme nechat v těch nejzazších případech tu možnost kontroly veřejnosti a tu možnost soudního přezkumu.
Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Ivan Adamec. Pozvánka vám byla rozeslána tentýž den. Já vás opravdu poprosím, abyste se už usadili na svých místech. Proto si myslím, že by si to zasloužilo důstojnou atmosféru. Prosím, pane předsedo, máte slovo. A já předávám na chvíli řízení.
Tímto dnem poslanecký mandát Bohuslava Sobotky zanikl a uvolněný mandát nabyl první náhradník České strany sociálně demokratické za volební kraj Jihomoravský pan Roman Sklenák. Mandátový a imunitní výbor ověřil vznik mandátu náhradníka na své dnešní 12. schůzi a přijal usnesení číslo 53, ve kterém konstatuje, že: "Slibuji věrnost České republice.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 Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
Děkuji, pane předsedo. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Tomáše Vymazala. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na ověřovatele této schůze? Přihlášeno je 137 poslanců, pro 129, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Jan Richter z důvodu zahraniční cesty, Jan Řehounek do 14.30 z pracovních důvodů, František Vácha se omlouval z pracovních důvodů a ruší svoji omluvu, Jiří Valenta z důvodu zahraniční cesty, Radovan Vích z rodinných důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 12. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se dohodlo dnešní grémium. Grémium navrhuje zařadit do návrhu pořadu nový bod.
Kritizováno bylo zrušení druhé výzvy pro posilování kapacit mateřských škol ze strany obcí a měst a aktuálně se vyjednává přesun alokace ve výši 5 mld. A toto všechno bylo písemně zpracováno, zveřejněno, komunikováno. To znamená, já odmítám to, že obce nedostaly nic a nedostávají nic a ještě nedostanou do budoucna nic. To skutečně není pravda. Vím bohužel přesně, co se teď děje v rámci rozpisů a rozpočtů obcí.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.
Děkuji. Já jsem původně chtěla reagovat na kolegu Ferjenčíka, ale budu reagovat i na paní Valachovou vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Paní Valachová, on papír snese všechno. Vy jste byla v pozici ministryně školství i na Praze 2, kde jsme měli nějaké setkání s řediteli základních a mateřských škol. Naslibovala jste jim tam možné i nemožné, nesplnila jste z toho vůbec nic. Papír snese všechno. Já vám to řeknu. Nulou! Nemluvě o tom, jakým způsobem to bude kompenzováno z hlediska mzdy těm pedagogickým pracovníkům. K tomu, co tady říkal kolega Ferjenčík. Já bych s ním souhlasila možná s jedinou výjimkou. Dotační program by to neřešil. Praha 2 provozuje jesle. Možná to je pro někoho komunistický výdobytek. Prostě jsou tady rodiny, které je chtějí. A samospráva, osvícená samospráva, vyjde rodičům těchto dětí vstříc přesně tímto způsobem. A splňuje to všechno, co splňovat má. Na dvojce budujeme už druhé jesle, protože ty první mají nedostatečnou kapacitu. Takže skutečně tady řešení je. Já se pak přihlásím ještě v reakci další určitě na někoho z kolegů. Děkuji.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Kupka. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já musím reagovat obratem na to, co zaznělo.
Děkuji za slovo.
S faktickými poznámkami jsou přihlášeny v následujícím pořadí paní poslankyně Aulická Jírovcová, Pekarová Adamová, Černochová, Gajdůšková a Adámková. Paní poslankyně Aulická Jírovcová má slovo.
Já jsem sice přihlášená, ale myslím, že dneska už to nebude na delší diskusi. Bavili jsme se tady o číslech, že dneska jsou mladší děti do tří let ve školkách reálně a běžně.

Kapacita 54 míst.

Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Pekarové Adamové. Prosím, máte slovo.
A protože tady v tu chvíli nebyl pan ministr, tak to zopakuji, protože to bylo směřováno k němu.
Paní poslankyně Černochová stáhla svou faktickou poznámku.
Děkuji. Závěrečná slova?
Děkuji, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych v návaznosti na první čtení sněmovního tisku a jeho následné projednání na rozpočtovém výboru vás seznámila s vládním návrhem zákona o distribuci pojištění a zajištění. Tento návrh představuje transpoziční normu, kterou se do našeho právního řádu implementuje evropská směrnice o distribuci pojištění. Návrh zákona však také obsahuje prvky národní úpravy, která reaguje na některé specifické problémy tuzemského pojistného trhu, a jejich společným cílem je ochrana spotřebitele. To se týká především prodeje kapitálového a investičního pojištění, což jsou produkty, s nimiž bývá nejvíce spojován problém tzv. přepojišťování. Proto zde zavádíme standardizovaný formulář, který by měl klientům umožnit se v nabídkách pojištění snáze zorientovat a vyhodnotit si lépe výhodnost daného pojistného produktu. V souladu s úpravou platnou pro spotřebitelské úvěry a kapitálový trh se uplatňuje i nový jednotný standard odbornosti, včetně způsobů jejího ověřování. Další novelizace v takto krátkém časovém úseku by jen dále prohloubila nejistotu, které jsou adresáti regulací v této věci vystaveni již několik let, co se odborná a politická debata o nové úpravě distribuce v pojišťovnictví vedla a vede. Zásadně proto s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasila také rovněž Česká národní banka.
Děkuji, paní ministryně.
Musím poděkovat všem poslancům za TOP 09, ODS, Pirátů a SPD za připomínky, které jsme postupně implementovali právě v rámci těchto sedmi pozměňovacích návrhů, takže výsledkem je ten dokument, který máte.
Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. Dále do podrobné rozpravy žádnou přihlášku nemám, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Otevírám bod číslo Opět prosím paní ministryni financí.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, velice stručně. Konkrétně se jedná o změnu živnostenského zákona, zákona o pojišťovnictví, zákona o správních poplatcích, zákona o finančním arbitrovi a občanského zákoníku. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Tyto dva tisky jsou navazující, takže obdobně 14. března na rozpočtovém výboru jsme projednali šest pozměňovacích návrhů, pět bylo z mé strany ve spolupráci zase s Ministerstvem financí a všemi už jmenovanými. Znovu musím všem poděkovat, protože to souvisí.
Nikoho nevidím, tak ji končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Také se nikdo nehlásí, takže ji končím.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Požádám sněmovnu o klid. Dalším bodem našeho programu je už prvé čtení zákonů a to je Rozpustíme hloučky.
V Trutnově je elektrárna, dneska je to už spíše teplárna - ráno napadl bílý sníh a večer ten sníh byl černý. Začalo se vozit i kvalitnější uhlí a začala se spalovat dřevní štěpka. Dneska je to jiné. Co nás pak čeká, až se toto zavede do praxe. To si myslím, že je velmi důležité. Pak tu máme další věc. A co s tím uděláme? No, je to úžasné, ale má to několik háčků. Zvedl sazbu této daně dvojnásobně. A to už bylo trošku smrtící. Vzpomínám si na jedno nejmenované krajské město, které s tím mělo velké problémy. A teď tady v tomto případě. Řekl bych, že jsou to lidé, kteří na tom nejsou ekonomicky zvlášť dobře. Starosta? Jestli to hodně čudí, nebo málo čudí? Chtěl bych vidět takového starostu, který toto využije. Prosím vás, to je pouhé zdání - přenesení rozhodování do místních samospráv. Takhle to nedělejme. Fakt to nedělejme. Změňme podmínky k tomu, aby ti lidé mohli topit něčím jiným. Tomu rozumím. Jinak se to prostě nepodaří, a represí už vůbec ne. Protože řada těchto lidí, těchto občanů, když vás neposlechnou, tak se dostanou do konfliktu tentokrát ne se státem, ale s místní samosprávou. A oni prostě nebudou platit, protože na to nemají, na ty pokuty. Nedělejme si iluze. Budeme mít další dlužníky. Fakt si nedělejme iluze. A to je ten průmysl, to je ta ekonomika, o které se tady bavíme. Takže hledejme vždycky rovnováhu mezi tím, co vlastně je ten ideál. Bez toho to nepůjde.
Děkuji. Prosím pana poslance Elfmarka a po něm paní poslankyně Fialová.
Tento náš pozměňovací návrh zavádí do systému výjimek pravidlo, které směruje implementaci nových limitů primárně do oblasti největších zdrojů elektřiny, kdy implementace je nejefektivnější a nejvíce snižuje znečištění, neboť tyto zdroje spalují mnohem více uhlí než teplárny. Implementace je v souladu se zájmem státu, který je definován ve státní energetické koncepci České republiky a říká, že prioritní v dodávkách uhlí jsou teplárny, a naopak počítá s útlumem spotřeby uhlí a výroby elektřiny v kondenzačních zdrojích. Implementace má nejmenší dopady na energetickou bezpečnost a ceny energií, neboť nezasahuje teplárenské zdroje a pouze omezuje přebytky výroby elektřiny.
Takový návrh nepadl.
Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy, přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Mám tady tři přihlášky. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Prosím pana poslance Zahradníka Děkuji. Žádné další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova.
Ale je vždycky dobré opravdu vědět, co který návrh přinese. Děkuji vám za tu debatu.
Tu kritiku samozřejmě chápu ve smyslu toho, že bychom měli znát ty dopady.
Z pověření vlády prosím pana ministra životního prostředí a vicepremiéra Richarda Brabce.
Do registru může být tedy zařazena pouze ta sbírka, jež zavedla systém kontroly nad původem genetických zdrojů, které poskytne uživatelům, a může tak garantovat, že poskytované genetické zdroje byly získány v souladu s právními předpisy země jejich původu. Další vznesené výhrady se týkaly formální stránky projednávaného návrhu zákona, například údajné nesrozumitelnosti některých pojmů nebo terminologického problému. Také ve spolupráci s nimi byl připraven pozměňovací návrh, který v maximální možné míře snižuje administrativní zátěž uživatelů. Pozměňovací návrh byl předložen prostřednictvím pana poslance Zahradníka. Byl přijat výborem pro životní prostředí a ministerstvo samozřejmě tento pozměňovací návrh podporuje.
Také děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Někteří kolegové tady zmínili, že takový návrh už existuje. Proto v tuto chvíli ještě není oficiálně předložen, nicméně je zpracován. Naopak bych si přála, aby opravdu měly jistotu, že tyto podmínky budou zlepšeny. Povinné předškolní vzdělávání - také bych je nenazvala experimentem. Tady odkážu zřejmě nejlépe na příspěvek kolegy Karla Raise. A souhlasím s tím, co zmiňovala kolegyně Pekarová. To si myslím, že mateřským školám dlužíme, a byla bych ráda, kdybychom to dokázali naplnit. Závěrem bych chtěla říct, že skutečně oceňuji věcnost debaty, kterou tady vedeme. Děkuji vám za pozornost a jsem velmi ráda, že jsme opustili rétoriku škodlivosti mateřských škol pro děti mladší tří let, nebo dokonce rétoriku, která rozdělovala paní učitelky nebo osočovala maminky, které využívají mateřské školy, ze zločinu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní poslankyni Kateřině Valachové.
Já bych také chtěl ocenit dosavadní věcnost debaty. Myslím, že je to tady častěji, že to není jenom u tohoto zákona. Neřešíme sociální věci, problematiku miminek, maminek sociálně silných nebo slabých. My řešíme vzdělávací soustavu. Předškolní vzdělávání, školky, řešíme kvalitu našich školek. Na to míří tenhle zákon.